Vyjmenujte mi jednu zemi, kdy se to povedlo! Co se tam změnilo v politice kromě toho, že tyto sankce odnesli nevinní lidé na Kubě? Jejich politika se vůbec nezměnila. Ohrožuje naše děti! A on mi říkal a na té tiskové konferenci prohlásil: "No, my jsme se tehdy s Bushem starším dohodli úplně na jiné věci. My jsme teď jako hlupáci!" Kolik ještě oni vydrží? Jaká trpělivost to bude? Když se tady mluví o těch vojácích. Víte, je tam na obou stranách celá řada lidí, kteří bojují za ty či ony zájmy. Víte, není to jenom o tom, že oni chtějí odtrhnout a že chtějí odejít z Ukrajiny k Rusku. Ono těch prohlášení tohoto typu je minoritně. Je tam celá řada lidí, a včera jsem to měl možnost poslouchat i od té populární zpěvačky, nebo přečíst si to od té populární zpěvačky z Kyjeva, která byla hvězdou Majdanu. A ona také říká: "Oni se mnou jednali a říkali, především jsme Ukrajinci a chceme, aby v naší zemi existovalo právo, aby tady byla spravedlnost. A chceme mít možnost do těch věcí hovořit. Chceme určitý typ federalizace."
A nyní s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Děkuji za slovo. Nicméně opakování je matka moudrosti a zdá se, že ne každý stále úplně chápe, co tady projednáváme. Já začnu tím, že řeknu panu předsedovi Okamurovi prostřednictvím pana předsedajícího, že byť budeme hlasovat úplně stejně, tak z úplně jiných motivů. On říká, že nemůže souhlasit s přílepkem. V žádném případě se nemůže jednat o přílepek. Přílepek je situace, kdy k projednávanému zákonu je v rámci druhého čtení nebo v Senátu přilepena změna právního řádu z úplně jiné oblasti. Jako kdybychom tady ke spotřební dani měli ještě novelu zákona o pohřebnictví. Zaplať pánbůh, ještě to vládní koalici nenapadlo. Doufám, že vám nenapovídám. Takže to by byl přílepek. Skutečnost, že v rámci jedné novely zákona o spotřební dani budeme hlasovat věcně o dvou změnách, nikoliv o jedné, nemůže znamenat přílepek, ale je to učebnicový příklad nekonzistentnosti a neschopnosti předsedy vlády a jeho ministra financí. Přiznám, že jsem předkládal desítky novel a nikdy se mi nestalo a pokládal bych to za mimořádnou aroganci vůči Poslanecké sněmovně, abych v rámci jednoho zákona předložil ve stejný termín dvě samostatné novely téhož zákona. To se tady nikdy nestalo. To jste opravdu poprvé udělali jenom vy, že jste se rozhodli novelizovat zákon o spotřební dani dvěma samostatnými parlamentními tisky. Málokterá jenom jednu. Takže kdyby to bylo předloženo jako jedna novela, která obsahuje v sobě dvě poměrně primitivní a marginální změny, tak by to bylo naprosto v pořádku a normální. Ten jediný způsob, jak se o tom dá jednat a hlasovat, a my konečně víme, jak se to má dělat. Budeme makat. Byla to hloupost, samozřejmě. Ale ta argumentace tady takováhle zazněla. Takže díky hlouposti a neschopnosti došlo prostě k nějakému hlasování, které přivodilo absolutně nedůstojnou situaci. Tak po hodině zjistili, že mačkali špatná tlačítka, a jejich předseda vlády řekl, že jeho poslanci, kteří mají důvěru veřejnosti, jsou zcela jistě gramotní a disponují nějakou mírou šedé mozkové kůry, vůbec netušili, o čem hlasují. To viděla i veřejnost. To, k čemu dospěl Senát, je poměrně inteligentní způsob, jak se té ústavní stížnosti vyhnout. Jinými slovy vaše stanoviska, vážení kolegové z vládní koalice, se mění stejně rychle, jak rychle se projevuje naprostá neschopnost předsedy vlády i ministra financí. Takže to, co jste tvrdili na jaře, dnes už není pravda. Tenkrát jsme to mohli projednat - museli nutně projednat ve dvou novelách.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
A znovu opakuji, kdyby v tuto chvíli nešlo o tak vážnou věc, jako je bezpečnost a suverenita České republiky, já bych toto téma nikdy neotevřel, protože jsem nikdy nechtěl pochybovat o vašem vlastenectví. Prověrka byla přerušena, protože nemohla být dokončena. A vy jste byl informován. Já si myslím, že do příští schůze Poslanecké sněmovny je dost času, abyste zvážil, jak nás o tom informovat tak, abychom dál nepochybovali o tom, že jste český vlastenec.
Děkuji paní poslankyni Váhalové. S další řádnou přihláškou je přihlášena paní poslankyně Jana Fischerová.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Padlo zde také jméno Karla Havlíčka. Touto záležitostí se také zabýval výbor pro evropské záležitosti a 4. září k tomu přijal usnesení, která jsou dle mého soudu legislativně rovnoprávná s přijetím usnesení zde pléna. Na to myslím a doufám, že se jednoznačně všichni shodneme. A jaké jsou tedy naše národní zájmy na Ukrajině. Vidím to na dvě takové roviny. V zásadě existují dva ideální typy. Na jedné straně to je takový koncert velmocí a proti němu systém mezinárodního práva.
A dokonce tento islámský stát vyhlásil Evropě válku! My to nechápeme tak, že Rusko chystá útok na členské státy NATO. Takže já chci apelovat na to, co jsem řekl v úvodu, když říkáme, že nechceme být černobílí, tak abychom tomu dostáli i tady v těch vystoupeních. Já si nemyslím, že je šťastné nás obviňovat, že nevíme nic, co se děje na Ukrajině. Chápu, že vám může připadat, že je třeba se ozvat co nejtvrději, co nejrazantněji a že to je jakoby jasný postoj. To, co od nás chce veřejnost, je, abychom našli řešení, které nás uchrání požáru, které nás uchrání toho, že ty konflikty budou růst a že je nedokážeme zastavit. To jsou věci, o kterých je třeba se bavit. Takže - rozumíte? Jinak jsem to myslel pozitivně a chtěl jsem přispět do toho, aby tady ta debata byla korektní a aby skutečně nebyla černobílá.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, dámy a pánové, KDU-ČSL vítá, že Poslanecká sněmovna se dnes mimořádně na svém jednání zabývá tou dramatickou situací na Ukrajině. A není to jen Izrael. Těch ohnisek napětí a zla je ve světě plno. Trochu mě tady v tomto ohledu mrzí, že se poněkud méně vyjadřují k těmto dramatickým záležitostem některé významné výbory, jako zahraniční nebo výbor pro obranu, kde si myslím, že veřejnost nějaké jasné postoje, jasná vyjádření či poselství prostě očekává. Nebo že "chceme důkazy". Nemusím to asi více rozebírat. Mnohdy ta diplomatická jednání a snahy prostě selhávají. Já tady tuto otázku poctivě diskutuji s lidmi opravdu různé, ať už filozofické, náboženské, politické orientace, především s univerzitními profesory, ale také s Ukrajinci samotnými, a samozřejmě se dívám na celou tu záležitost svým úhlem politika a historika. Jiní to nazývají občanskou válkou, tento konflikt. Nechci se smířit s tím, že zaznělo, když bylo 10 let výročí vstupu do Evropské unie, a to z úst přímo pana prezidenta naší republiky, že Krym je zřejmě ztracen. Včera Krym, zítra Donbas a pozítří si můžeme klást otázku, jak by to šlo dál. Pokud ale máme nějaká jiná řešení, když odmítáme sankce, já se divím, že dávno s nějakým takovým opravdu účinným plánem někdo nevyšel, takže by byl již dávno realizován a možná by bylo vše splněno a nemuseli bychom tady dnes sedět a vlastně vůbec o ničem diskutovat. Byl bych opravdu velmi rád, kdyby se na evropský východ znovu vrátil mír.
Myslím si, že je také důležité, abychom mluvili nejenom o dopadu hospodářských sankcí na Rusko, ale abychom také nezakrývali skutečnou ekonomickou a sociální realitu na Ukrajině. Ukrajinu čeká celá řada složitých reforem. Pokud se nepodaří dosáhnout míru na Ukrajině a dohody s Ruskem, tak Ukrajinu možná letos v zimě čeká vážná humanitární krize. Pokud nebudou obnoveny dodávky plynu, tak tady je vážný problém, který bude muset Ukrajina řešit. Pokud se nepodaří najít nová odbytiště pro ukrajinský export, který byl směřován do Ruska, tak Ukrajinu čekají i vážné hospodářské problémy. Já si myslím, že tyto věci není možné zjednodušovat, není možné si nasadit růžové brýle a není možné ignorovat reálné problémy, které tady hrozí a které nás čekají. Tím, že Evropská unie uzavřela asociační dohodu s Ukrajinou, tak logicky na Ukrajinu vstoupila a bude muset se aktivně podílet na řešení těch problémů, které na Ukrajině jsou. Ale sama Evropská unie ukrajinské problémy skutečně vyřešit nemůže. Já chci jednoznačně za vládu České republiky - a učinil jsem to i na jednání Evropské rady - podpořit mírové iniciativy prezidenta Ukrajiny Porošenka. Myslím si, že uzavření příměří se separatisty byl významný státnický čin. Tady musí hrát důležitou roli také Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, důležitou roli musí hrát i Organizace spojených národů, prostě všechny síly a diplomatické iniciativy, které mohou pomoci k uklidnění situace na východě Ukrajiny. Jsem přesvědčen o tom, že vláda skloubila rovnovážným způsobem náš zájem na tom, aby se Evropa neštěpila, aby vůči krizi na Ukrajině vystupovala společně, a současně jsme se snažili maximálním způsobem prosadit naše národní zájmy a snažili jsme se maximálním způsobem ochránit naši ekonomiku.
Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní projev. Jsme stále ještě před zahájením schůze, ale mám zatím sedm přihlášených k tomuto tématu, tedy k pořadu schůze, ke kterému diskutujeme. Nyní pan předseda Okamura, připraví se pan poslanec Radim Fiala s přednostním právem. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, nejsem rozhodně rusofil ani obdivovatel Putina a snažím se vždy každou událost vidět nezaujatě a posuzovat ve všech souvislostech. Z tohoto pohledu mi nezbývá než k situaci na Ukrajině konstatovat, že politika sankcí je pro Českou republiku cestou do pekel. Lží a výmyslů ohledně Ukrajiny jsme slyšeli za těch mnoho měsíců dost a dost. Naše argumenty - a my je říkáme dlouhodobě a konečně dochází na naše slova -, že sankce s Ruskem nijak zásadně nehnou a jen poškodí českou ekonomiku, jsou myslím již nyní pomalu všem postupně, nebo většině postupně jasné a nemá smysl je opakovat. A musím říci, že tohle podle mého názoru ví i TOP 09 a ODS. To znamená udělat si v rámci boje za demokracii dobré jméno, poškodit ekonomiku země, a tím i současnou vládní koalici a vylepšit si pozici pro příští volby. Bohužel tak jako jsou falešné argumenty pro ekonomické sankce jako řešení ukrajinské krize, tak je podle mého názoru falešné také blouznění pravicové opozice o demokracii. Pokud by někdo uvažoval jako demokrat, tak by přece musel nahlas říct, že pokud kdekoli na světě drtivá většina, část občanů, žádá autonomii či samostatnost v zemi, kde jsou původními obyvateli, v zemi, kterou táhnou také ze značné míry ekonomicky a své nároky vyjádří ve veřejném a všeobecném referendu, pak by takto demokraticky legitimizovanou vůli občanů měli přece demokraté respektovat. A když už hovoříme o invazi Rusů, bavme se tedy nejen o dobrovolnících z Ruska na straně lidí, kteří brání své domovy, ale bavme se také vyváženě o invazi pravidelné ukrajinské armády, která plošně bombarduje a ostřeluje těžkými děly i raketami bezbranné civilisty. A nezapomínejme - a to chci zdůraznit - že bez Majdanu a protiruských zákonů v ukrajinském parlamentu by se Krym neodtrhl a samozřejmě by nenásledoval Doněck a další. A jsme rádi, že po mnoha měsících, co to tvrdíme a dokola opakujeme, a mnoha zmařených životech nevinných lidí, k tomuto řešení konečně docházejí i další. Kdyby chtěli být Rusové skutečně na nás opravdu zlí, tak prostě na podzim pod záminkou sankcí zavřou kohoutky s plynem a máme po legraci. Ostatně, jak víme, i Evropská unie se sankcím na Gazprom vyhýbá a hovoří jenom o jakýchsi dceřiných firmách právě proto, že by byly narušeny dodávky zemního plynu.
Chci jenom krátce vysvětlit ještě souvislosti s mým pozměňovacím návrhem, který máte pod bodem C, a chci reagovat na to, co zde řekl naposledy pan ministr zdravotnictví. Já se tedy ptám, pokud je tomu tak, proč se tedy dělá úhradová vyhláška a proč existuje seznam výkonů, když pojišťovny při smlouvách se zdravotnickými zařízeními tímto nejsou vázány. To je naprosto tristní zjištění o tom, jaká je u nás kvalita cenotvorby. Pouze tři lidé! A potom možná jsou ještě nějaké další důležité dodatky mezi těmi, kdo provozují zdravotnická zařízení, která byla vyvázána outsourcingem z nemocnic. Já vám chci říct, že těch kufříků je daleko víc a daleko těžších, protože pan ředitel Dbalý nebyl tím hlavním, kdo rozhodoval o tom, co se na Homolce dělo. A tak je to i v některých dalších zdravotnických zařízeních. Takže přemýšlejme o tom, co máme na stole a proč je proti tomu takový odpor.
Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Teď je prostor pro závěrečná slova, takže pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem a má samozřejmě možnost.
Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já jsem nechtěl k tomuto už vystupovat, ale po vystoupení pana poslance Hovorky musím. Já velmi varuji před tímto poslaneckým návrhem. Nikoliv proto, že by snad byl veden špatnými úmysly. Ty úmysly jsou asi dobré. Nicméně je to napsáno tak, že se to dotkne úplně všech dodatků, včetně praktických lékařů. Jakékoliv ujednání mimo úhradovou vyhlášku, například to, že praktičtí lékaři dostanou na pacienta o 2 koruny více, bude putovat na Ministerstvo zdravotnictví a na Ministerstvo financí. Dalším návrhem, na kterém pracujeme, a je to po konzultaci s Nejvyšším kontrolním úřadem, je vymezit nějaké základní rámcové mantinely pro to, kam ty dohody mimo vyhlášku mohou jít.
Zeptám se pana zpravodaje, jestli si přeje závěrečné slovo. Nepřeje.
Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, máme před sebou tři pozměňovací návrhy. A je pozměňovací návrh výboru pro zdravotnictví, B potom pozměňovací návrh paní poslankyně Markové a C pozměňovací návrh pana poslance Hovorky.
Ano, takže v tom případě bychom hlasovali třikrát o pozměňovacích návrzích a potom o návrhu zákona jako celku.
Děkuji za slovo.
Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji vám. Bylo přijato. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otevírám rozpravu a eviduji přihlášku pana poslance Leo Luzara.
Zároveň v dalším článku navrhuje toho účastníka, jeho informovanost, omezit pouze na podstatnou změnu smlouvy vedoucí ke změně původní smlouvy.
Děkuji panu kolegu Luzarovi. Budeme tedy pokračovat. Kdo dál se hlásí do rozpravy?
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové.
Děkuji panu kolegu Hovorkovi. Kdo dál do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ve třetím čtení projednáváme návrh zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o poštovních službách. Smyslem tohoto pozměňovacího návrhu je zákaz podmiňování čerpání nebo omezování čerpání zaplaceného kreditu u předplacených karet. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím ve chvíli, kdy se o nich bude hlasovat. Nepodařilo se nalézt úplně jednoznačné stanovisko a úplně vyhodnotit rizika. Nicméně sděluji, že moje stanovisko v této věci bude neutrální.
Já nemůžu pana kolegu Hovorku připustit, protože jsem uzavřel rozpravu a šlo o závěrečné slovo pana ministra. Budeme tedy hlasovat o pozměňovacích návrzích. Prosím, pane zpravodaji.
Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, navrhuji Sněmovně následující postup při hlasování. Za prvé, nejprve hlasovat jednotlivě o pozměňovacích návrzích obsažených v revokovaném usnesení hospodářského výboru číslo 59 ze dne 22. května tohoto roku. K revokaci došlo na 10. schůzi hospodářského výboru dne 3. září tohoto roku. Dále budeme hlasovat o načteném pozměňovacím návrhu z druhého čtení, jenž tedy již neprošel rozpravou a schvalovacím procesem v hospodářském výboru. A za druhé, přistoupíme k hlasování o tom, zda Sněmovna vysloví souhlas s návrhem zákona jako celkem, či nikoliv, a to ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Dobře, pane zpravodaji. Čili to souhlasí, to nemění proceduru. Všichni rozumějí proceduře nebo je zájem o schválení procedury? Kdo je proti? Děkuji. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Nebudu řešit věci. Jenom bych s vámi prošel matematiku. Z praxe: Kancelář pojistitelů je zvyklá na nějaký přínos peněz. Tak mám strach, je to jenom matematika, aby opravdu se něco nezměnilo v pojištění. Tomu rozumím. Na druhou stranu já zastávám jednu věc. Je problém, nebo postrádám, aby kancelář pojistitelů okamžitě, jakmile zjistí, že nemám pojištění, zákonem měla uloženo, že nás musí vyrozumět, aby ti slušní, kteří opravdu zapomněli, si to mohli zaplatit bez sankcí - neprodleně, rychle. Jenom snížení toho nemravného se bojím, protože to je to, po čem voláme i v dopravních přestupcích, kdekoliv. Čím máme nižší pokuty, lidé si toho neváží, a proto zákony poruší. Je to smutné, ale musel jsem vám to říct.
Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Uhlík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já se chci opravdu silně ohradit proti sprostému osobnímu útoku paní zpravodajky. Já jsem měl věcné argumenty - možná chybné. Neřekl nic jiného než já, jenom volil jiná slova. Pan poslanec Uhlík z vládní strany řekl v podstatě to samé co já, možná jinými slovy. Tak řekněte i o nich, že podlehli lobbistům. S vámi ano. To jste sama hledala, nebo vám s tím někdo pomohl? Byli to lobbisté, nebo nebyli? Já jsem s tím nezačal! Já ani odpovědi na ty otázky v zásadě nechci. Jenom si vyprošuji, abyste mě takhle sprostě urážela. Já se k podobné argumentaci neuchýlím. To je velmi jednoduché! Já jsem navrhoval vrátit, ať se o tom ještě jednou můžeme pobavit.
A ještě předtím, než mu dám slovo, ještě budu konstatovat z důvodu opatrnosti, protože nevím, jestli byla přečtena, omluvu pana kolegy Štětiny a paní kolegyně Hnykové.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám osobní zkušenost. Takže to bylo zcela neoprávněné.
Dobře, děkuji.